Já to respektuji. Jenom jsem vás poprosil, abyste to ještě jednou zvážili. Mě to opravdu zajímá! To já si myslím, že to je normální, protože mě to zajímá, kdo to byl. Jestli byl zaplacen, tak má jít on sedět.
Děkuji panu předsedovi.
Já jsem v minulé Sněmovně navrhoval úplné zrušení imunity s výjimkou vystoupení před Poslaneckou sněmovnou s argumentací, kterou vás nechci zatěžovat. To je prostě meč, který má dvě ostří. Promiňte, nezlobte si, nejsem si jist, jestli na takový postoj má kdokoliv z nás právo. To je jedna poznámka. Represivní složky exekutivy musí být nestranné, ale nemohou být nezávislé a nemohou být zbaveny politické kontroly. To patří k právnímu demokratickému státu, tak jak jsme si ho představovali. To je přesně ta politická kontrola, ke které jsme povinni v okamžiku, kdy máme pocit, že je to zapotřebí. Já nevím, proč zmínka o instituci uzákoněné politické kontroly je vnímána jako vyhrožování. Tomu vážně nerozumím.
Děkuji panu předsedovi. Teď tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Martin Komárek.
Děkuji, pane předsedající, děkuji, dámy a pánové, bude to podstatně méně. Ne, dámy a pánové!
Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan ministr Daniel Herman.
Ono je to směrem k veřejnosti populární. Tam se nic neděje. Takže já mám čím dál větší a větší pochyby. Kolik je ta přiměřená doba? Ono už to není dneska jenom o imunitě jednoho poslance. Vy nezvednete výkon ekonomiky, pokud některé zákony nezměníte. Demokracie není o tom, že budeme každého stíhat. Mně už to přijde, že už tady začíná být v některých aspektech spíš jakási demokracie stalinského typu. Žádnou prosperující společnost na světě nevybudovali prokurátoři.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Současně bych si dovolil položit otázku, zda jsme se nedostali do stavu, kdy až příliš snadno se politici stávají subjektem trestního řízení. A já celkem i souhlasím s tím, že jsme v situaci, kdy je velmi snadné v dnešní době někoho obvinit, poté obžalovat. Má to ten destruující, difamující účinek, který pak těžko je v čase zhojitelný. V tomto smyslu nepochybně bychom se měli zamyslet, jestli to náhodou není i vinou nás zákonodárců, že přijímáme takové zákony, které dovolují takovou rozličnost různých výkladů, protože konkrétní příklad pana docenta Svobody je přece o tom, zda byl správně aplikován zákon o veřejných zakázkách.
Já v současné době nemám žádnou ani faktickou, ani řádnou přihlášku do všeobecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající.
Zároveň bych tím ukončil dnešní jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny a přerušil jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny do zítřka 9 hodin ráno.
Proto to vnímám jako útok na politiky a politické rozhodnutí. Takřka žádné město či obec neprivatizovaly bytový fond podle tržních hledisek a neprodávaly domy a byty za tržní ceny. Já to nekritizuji. Já si myslím, že každé zastupitelstvo má plné právo se rozhodnout, jak se v jejich městě či obci bude privatizovat. Ale o tom je přece politika. Já bych byl rád, abychom ten případ posuzovali nejenom pohledem, že se jedná o Prahu a pana docenta Svobodu. To je hlavní důvod, proč budu hlasovat proti. Nesli nějakou odpovědnost za to, že těm lidem vědomě nebo nevědomě, ale svou profesní chybou, když byli osvobozeni, způsobili, že jim ztížili rodinný život, profesní život a kariéru? Souhlasím s panem zpravodajem, že to je obrovský zásah státu do práv jednotlivce.
Teď tady máme tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo, své dvě minuty.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět pouze v rychlosti. Pan předseda Stanjura zde říkal, že se chce zastat komunálních politiků. Pouze dvě rychlá upřesnění. Víme minimálně o panu tehdy plukovníkovi Kubicemu, že se později stal ministrem za ODS.
Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou paní ministryně Věra Jourová.
Kdybych sama neměla ten autentický zážitek, tak bych to možná brala s rezervou, ale já si pamatuji velmi dobře slova, kdy za mnou přišel někdo, kdo mi říkal: Dejte si pozor s tímhle rozhodnutím, vy ještě nevíte, co se vám může stát. To bylo absolutně vycucané z prstu. A když byla obviněna paní Parkanová, tak jsem slyšela pana Kalouska, jak z tohoto místa hřímal, že si to někde vypije, že bude někdo volán k zodpovědnosti. Já jsem se tohle nikdy nedozvěděla, protože na to v našem právním řádu není institut, který by toto zajistil. Takže je to v našich rukách. Vždycky teprve, když se něco stane někomu z nás a je tady debata o imunitě, tak se tady bavíme o tom, jak funguje naše justice. Velmi se třesu, mám morální dilema. Budu hlasovat pro vydání pana docenta Svobody, protože hnutí ANO říká jasně, že nesouhlasí s institutem imunity.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ač je hodina pokročilá a tak hojná účast nebývá úplně běžným zvykem, snad se asi jedná o téma, které by se mohlo týkat mnohých z nás. Já bych řekl, že příběh pana kolegy Svobody je svým způsobem emblematický. Pan docent se rozhodl ve zralém věku a po úspěšné, téměř řeklo by se brilantní kariéře vstoupit do politiky. Nepochybuji ani vteřinu o tom, že do ní vstupoval s čistými úmysly a s občanským pocitem jakési odpovědnosti. Pak se snažil toto své krédo nějakým způsobem konkrétně naplnit a materializovat.
Měl jsem možnost se podrobně seznámit s celým případem a se všemi okolnostmi. Nechci tady opakovat argumenty, které zde zazněly několikrát, a myslím, že byly velmi dobře předloženy. Rozhodně nemůžeme suplovat rozhodnutí nezávislého soudu, ale máme zcela specifickou možnost rozhodovat se na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Děkuji panu ministrovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dnes zde vystoupila jedna dáma a řekla, že by jednala jinak, ale že její strana si to nepřeje, proto bude hlasovat pro. Je to podle nejlepšího vědomí a svědomí? To je jenom otázka. Přemýšlíme o tom.
Velmi krátce. Já chci říci, že jsem byl docela horlivý zastánce zrušení imunity. Ale poté, když se člověk uvnitř toho orgánu seznámí s různými možnostmi, jak některé kauzy byly vyvolány, tak musí tedy změnit názor, a já se k tomu tedy takto veřejně hlásím. Chci říci, že můj názor se změnil u jiné kauzy, u kauzy bývalého poslance Otto Chaloupky. On prostě musel čelit obvinění, byl všude citován jako ten stíhaný poslanec. Nebudu ani na ně hledat žádnou odpověď. Skutečně si klaďme otázku, co je tedy tou suverenitou parlamentu, když tedy má rozhodovat o vydání svého člena. Za druhé chci říci, kde se vyvinul institut imunity. V takovéto kolébce demokracie vznikl institut, který my považujeme za úplně nedemokratický. Já jsem zpravodaj v této věci.
Teď tu mám tři řádné přihlášky. Nejprve se s řádnou přihláškou přihlásil pan poslanec Jan Bartošek.
Dámy a pánové, pěkný večer. Je to pan Janoušek?
Děkuji panu poslanci. Připraví se pan poslanec Marek Benda.
Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Posléze dokonce byl obviněn i člověk, který poskytl policii informace v pozici utajeného svědka, a ty informace k ničemu nebyly. V roce 2013 policie všech těch pět skutků odložila. Řešíme důsledky tehdejší nečinnosti.
Děkuji panu poslanci. S další řádnou přihláškou pan poslanec Marek Benda.
Dámy a pánové, já jsem se v podstatě přihlásil v reakci na pana kolegu Komárka, kterého si jinak velmi vážím, protože mám pocit, že se tady něčemu nerozumí. Imunita přece není žádné osobní privilegium tohoto sboru. To není žádné osobní privilegium nikoho z nás. To je ochrana těch voličů, kteří nás sem zvolili, aby tito voliči byli zastupováni. V okamžiku, kdy tuto ochranu sebereme - proto ta imunita v Poslanecké sněmovně. Druhá věc. Ano, nemáme nahrazovat soud, proto se v minulém volebním období změnila Ústava a řeklo se: "Pokud Sněmovna odmítne vydat, je trestní stíhání vyloučeno po dobu konání mandátu." Jestli se ukáže, že vinni nejsou, což se podle mého nejhlubšího názoru ukáže, pak překvapivě za tři roky žádné trestní stíhání nepoběží. A poslední věta. Pan kolega Komárek řekl: "Vytvořit podmínky, aby se to nestalo nikomu."
Děkuji panu poslanci Bendovi. Posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy je pan poslanec František Laudát.
Ona by na tom totiž demonstrovala nejen tento konkrétní případ, ale možná by to byla modelová situace, které zákony je třeba změnit, které zákony je třeba upravovat. Myslíte si, že sem půjde někdo investovat? Do země, kde začínají být vážné obavy? A nezní to jen ode mne, jsou předčasně zahajovány trestní úkony, trestní stíhání. Přitom to byla kauza, která položila vládu.
Byla to jen nečinnost Ministerstva dopravy, které se tomuto nevěnovalo, a to není věcí ani ČESMADu ani Omega servisu.
Ale úplně na začátek. Evropské státy by se měly zavázat ke snížení 40 % emisí Cu2 oproti roku 1990 a hlavně tento balíček stanovil celoevropský cíl pro 27 % podílu obnovitelných zdrojů v energetice. Ale vzhledem ke zkušenosti, kterou má Česká republika právě s obnovitelnými zdroji energie, mě nejen překvapilo hlasování našich europoslanců v Evropském parlamentu, ale chtěla bych se zeptat, jaké doporučení dá vaše ministerstvo panu premiérovi, který pojede na březnový summit, který může být vlastně tím posledním, který tyto věci ještě dovede zastavit. Takže co poradíte panu premiérovi?
Děkuji vám, paní poslankyně. Pane ministře, máte slovo, poprosím vás o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych na začátek zdůraznit, že vláda bere tuto situaci velmi vážně a bude se touto otázkou zabývat. Otázka optimálního způsobu dosažení energetických úspor do roku 2030, včetně navržení cíle pro tuto oblast, bude podrobně analyzována v létě 2014 na základě přezkumu směrnice o energetické účinnosti. Komise navrhuje nový rámec řízení, který by systémem konzultací s členskými státy vedl k tvorbě tzv. národních plánů pro konkurenceschopnou, bezpečnou a udržitelnou energii. Pokud komise shledá plán nedostatečným, zahájí hlubší konzultační proces s cílem posílit obsah akčního plánu. Nyní mi dovolte přiblížit pozici České republiky. Nejefektivnějším nástrojem by bylo stanovení pouze jednoho celoevropsky závazného cíle, jelikož vícenásobné cíle mnohdy působí protichůdně, navzájem tak snižují svoji efektivitu a zvyšují celkové náklady na jejich dosažení. Vyšší, 40% závazek může Česká republika akceptovat jako ústupovou variantu pouze v případě dosažení celosvětové dohody o ochraně klimatu. Cíl 40 % je přijatelný pouze za předpokladu prodloužení platnosti opatření na ochranu energeticky náročného průmyslu a také za předpokladu, že rozdělení závazku bude respektovat vyšší nároky na plnění cíle v nových členských státech. Proto preferujeme raději dohodu nad konkrétními smysluplnými opatřeními. Na závěr mi dovolte krátké -
A já se nedivím novému řediteli, že chce mít kolem sebe lidi, kterým bude věřit a kde nebude mít obavu, že ho navezou do něčeho, co by pak nemuselo dobře dopadnout. Počet zaměstnanců SÚKL se za rok zvýšil o 100 na 420 zhruba, aniž by se změnila agenda, a výsledky jsou takové, jaké jsou. Já samozřejmě po něm budu chtít informaci, jak to tedy plánuje dál, protože nejsem příznivcem nějakých zcela zásadních personálních změn. Nicméně pokud jde o to, že se tam vyměnilo v posledním roce poměrně zásadním způsobem celé vedení a přišlo, řekněme, v rámci jedné skupiny, tak asi se dá předpokládat, že pan ředitel takto musel konat. To asi také není úplně standardní.
Děkuji panu ministrovi. Přistoupíme k další, šestnácté interpelaci.
Děkuji za slovo. Jsem si velmi vědom toho, že jste ve své funkci teprve krátce, a respektuji to, že nebudete mít žádné detailní informace k tomuto projektu. Přesto bych se vás chtěl zeptat.
Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra dopravy Antonína Prachaře o odpověď.
Praha je pravděpodobně jedno z mála měst, které nemá napojení centra města a letiště. Pro zadavatele, Správu železniční dopravní cesty, ji zpracovává sdružení firem METROPROJEKT a SUDOP. Jedná se o rekonstrukci Negrelliho viaduktu. Modernizace a dostavba železniční stanice Praha - Masarykovo nádraží. Stavba má zpracovaný záměr projektu a přípravnou dokumentaci.
Pan poslanec, prosím o jeho doplňující otázku.
Já vám tu pomoc, byť jako opoziční poslanec, nabízím, pane ministře. Myslím si, že si to ty desítky tisíc lidí, které jezdí denně do práce z Kladenska do Prahy a zpátky, zaslouží.
Děkuji panu poslanci. S další interpelací se připraví paní poslankyně Gabriela Pecková. Paní poslankyně Jana Lorencová se omlouvá z dnešních odpoledních interpelací a od 15.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní ministryně Věra Jourová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Do zdravotnického systému vstupují tři základní subjekty. Tento systém pochopitelně bez nějaké formy regulace by byl dlouhodobě neudržitelný.
Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím zde žádnou takovou žádost neeviduji. V tom seznamu řádí nějaký šotek, tak se panu poslanci omlouvám. Mám zde přihlášky k pořadu schůze - od pana poslance Václava Klučky. Pane poslanče, máte slovo, prosím. Potom pan předseda klubu Faltýnek. A prosím vás, abyste se utišili a vyslechli návrh pana poslance Klučky.
Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem krásné příjemné slunečné ráno. Dovolte mi předložit dva návrhy na pořad schůze. Jeden návrh se týká včera přerušeného zákona o vysokých školách.
Děkuji. Pan předseda Faltýnek.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Poprosil bych o zařazení do bloku prvních čtení za body 29 a 31, které bude předkládat ministr financí.
Takže prosím předkladatele, aby se spojili s organizačním oddělením a doladili veškeré náležitosti. Budeme se tedy muset vypořádat s návrhy, které zde padly. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh také byl přijat. Navrhuji, abychom se s tím vypořádali jedním hlasováním, pokud není požadavek na oddělené hlasování. Prosím pana ministra školství, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. Česká republika podala žádost o přihlášení do této organizace. Poté byl vysloven souhlas v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky.
Zároveň připomínám, že proplácení pohotovosti je v naší armádě problémem, který je nutno řešit v současnosti. Chci se zeptat, pane ministře, zda o tomto problému víte, a v případě, že ano, zda již máte vyčíslené náklady, které budou muset být poškozeným vojákům vyplaceny. Děkuji za vaši odpověď.
Děkuji za otázku, pane poslanče. Poprosím pana ministra Stropnického o odpověď.
Děkuji, pane předsedající. Já o tom problému vím. V současné době čekáme, jestli ti žadatelé podají správní žalobu. Já si myslím, že k tomu lidé většinou přistupují tehdy, když celkově cítí svoji práci podhodnocenou.
Děkuji vám.
Děkuji.